Návrh nebyl přijat My můžeme pokračovat v hlasování.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
N623 - výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.
Ano, děkuji.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Stanovisko?
Vyčísleno to bylo, jak už jsem uváděla, na 900 mil. korun. Nesouhlasím tedy s kritikou pana poslance Výborného, že ředitelé se k těmto financím nedostanou. Poskytovatelé se k těmto finančním prostředkům dostanou tak, jak to dělají už dávno, a to přes kraje, které si o ně musí zažádat. Minulý týden Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu s jasným návodem a kontaktními údaji na dotyčného pracovníka, jak nejrychleji peníze z Evropské unie čerpat. Mohou si ale zvolit, jakou cestu z těchto dvou půjdou. Klíčové však je, že u nových projektů jsou uznatelné náklady již od 23. ledna tohoto roku, a to i v případě, že projekt není schválen. Jedná se o kraj Královéhradecký, Moravskoslezský, Středočeský a Ústecký. U Středočeského a Ústeckého kraje máme informaci, že budou chtít zahájit realizaci projektu dříve a upraví svoji projektovou žádost do konce tohoto týdne, to znamená, že dojde k předložení čerpání, nebo k uspíšení čerpání. Toto je maximální délka čerpání - tři roky. Jedná se o Prahu a Zlínský kraj. Uvědomuji si, že je to složité, ale je potřeba znát veškerá fakta. Žádost o podporu musí kraj podat nejpozději do 13. prosince tohoto roku. To je důležité vědět, že to jsou jediné mantinely čerpání těchto individuálních projektů. A k tomu, co lze a nelze čerpat z evropských fondů na sociální služby. A teď dovolte, protože se to strašně plete a rozumím tomu, že to je složitá problematika. V médiích se ale tyto služby směšují společně se službami sociální péče, například se jedná o domovy pro seniory či s pečovatelskou službou. Tak je potřeba tyto dvě věci neplést. A protože podmínky výzvy jsou identické od roku 2015, nerozumím argumentu... Děkuji. A protože podmínky výzvy jsou identické od roku 2015, nerozumím argumentu, že peníze na výpadek individuálních projektů financovaných z Evropské unie nelze financovat z té samé výzvy. Vím, že je to složitá problematika, ale když tomu prosím nerozumíte prostřednictvím pana předsedajícího, proč se mě nezeptáte a místo toho šíříte, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, dezinformace, protože opak je pravdou. To je dohoda ohledně evropských peněz. Samozřejmě záleží na vzájemné součinnosti. Takže abych to shrnula. Taková byla dohoda s kraji. Kraje s touto dohodou souhlasily a nikdo z hejtmanů se neozval s tím, že by na ní chtěl v tuto chvíli něco měnit. Co si ale myslím, že skutečným problémem je, a myslím si, že to je věc, kterou musíme řešit do budoucnosti, je novela zákona o sociálních službách. Já jsem si tuto situaci kolem dofinancování sociálních služeb, která dle mých informací nastává každé léto, zažila poprvé a mohu vás ujistit, že mě pouze upevnila v tom, že je potřeba systémová změna ve financování sociálních služeb. Diskutuji ji úplně a budeme ji diskutovat se všemi aktéry.
Takže pokud jde 70 % už dneska přímo koordinovaně na sport mladých lidí, ať už na té bázi dejme tomu výkonnostní, ale taky té vrcholové bázi, ale nikoli profesionální, tak je to jenom dobře. Slova, která jsem tady slyšel od pana senátora, mi trošku vadí. Oni říkají, kde co je špatně. Přišli jste s nějakým řešením? Nepřišli jste s ničím. Říkali jste: zrušte tu agenturu a pracujte nad něčím novým. Vy nejste žádná produktivní organizace.
Dobré odpoledne. S faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.
Běžte se zeptat na všechny vysoké školy a výzkumníků, jestli ty peníze, které dostávají, jdou cíleně na to, co by oni potřebovali. Dozvíte se to, že by potřebovali úplně všechno jinak. Takže to, že jsme tady vytvořili nějaké zákony, že bychom měli něco podporovat a že něco budeme podporovat a že na něco dáváme peníze a že ty peníze jdou správným směrem a že hlavně jsme schopni dokontrolovat, kam jdou a na co se využívají a jak je s nimi hospodárně zacházeno, tak v žádném případě. Všichni výzkumníci, se kterými jsem se bavil, vždycky říkali: problém, problém, problém, problém. Takže asi takhle následovně. A to samé je tady. Ale my tady nemáme Ministerstvo sportu. A ta agentura, to je právě projekt toho, aby ty peníze nemizely tam, kde mizí stále do dneška.
Já rozhodně nenapadám, i když to tak možná vypadá. A znovu opakuji, a rád to opakuji, že si prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance vážím, a věřím tomu, že to myslí upřímně a opravdu chce podporovat mládež. Nicméně fascinuje mě, že jsme prostřednictvím pana předsedajícího s panem poslancem Pojezdným, oba vysokoškolsky vzdělaní, četli ten stejný materiál a každý jsme v něm četli něco jiného. Já jsem v něm četl podporu sportu a žádné rozdělení amatérský, profesionální, vrcholový jsem tam neviděl, ale jenom podporu sportu. A dokonce i v obhajobě a v tom, co tady bylo jako úvodní slovo, jasně zaznělo o národním fotbalovém stadionu. Já si úplně nemyslím, že tam na tom národním fotbalovém stadionu budou ti kluci, kteří amatérsky kopou, do fotbalu běhat. Ano, klidně ať je tady stadion pro rychlobruslaře a další. Ale rozhodně tam nic nebylo o tom, že je to pro amatérský sport. Asi znáte víc výzkumníků než já. A já bych v životě, v životě tady nepoužil formulaci: všichni pekaři, které znám, nadávají na ty rohlíky, které se prodávají já nevím kde, a všichni víme, jak ty rohlíky za něco stojí.
Pan poslanec Jurečka s faktickou poznámkou.
Protože když se podívám, kdo je předsedou Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, tak je to předseda vlády, předseda hnutí ANO Andrej Babiš. A můžu pokračovat dál.
Děkuji, pane předsedající. Za nás se spoustu věcí zefektivnilo. A taky se spoustu věcí ušetřilo. Neznám žádnou jinou oblast veřejné správy, kdy jsme se dokázali vymanit z oblasti nevhodných, nevýhodných smluv, co se týká IT systému. Postavili jsme nový informační systém, který je provozován za polovinu ceny než předtím, a ještě jsme ušetřili desítky milionů korun za to, že jsme nepokračovali v té nevýhodné smlouvě. Stejně tak jsem přesvědčen, že pokud mluvíte o Karlu Havlíčkovi, tak chci jen upozornit, že ten byl zvolen do Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace na můj návrh, když jsem byl jejím předsedou.
Budeme pokračovat vystoupením těch, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Jako první vystoupí pan poslanec Bartoň. Hlásíte se s přednostním právem? Prosím, máte slovo.
A nevím, kde pan kolega Bláha chodí na ty informace, a myslím, že peníze na vědu a výzkum jsou velice transparentní a fungují skvěle. A měli jsme tady Český olympijský výbor, který měl de facto daňovou asignaci z hazardu. Protože nejlepší ministr financí, a ten už tu není, nevidím ho, jim zkrátka ty peníze nedal.
Zahajuji hlasování. Tento návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji panu senátorovi a končím projednání tohoto bodu.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Pane poslanče, máte zájem se vyjádřit k tomu vrácenému návrhu?
Je tady předložen návrh ze Senátu, který obsahuje jedinou drobnou změnu, a to tak, že zavádí novou výjimku pro jednotkové ceny léků.
Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Jakubu Michálkovi. Prosím, pane senátore... Ještě ne. Pokud vedete jiné diskuze, než je zákon o svobodném přístupu k informacím, tak prosím zásadně v předsálí. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážená vládo, já bych nejprve chtěl opravit jméno přednášejícího. Takže moje jméno je Malý, jenom pro protokol. Jednotkové ceny léčivých přípravků. Já bych to shrnul velice lapidárně do několika bodů. Pokud jsou však smluvní ceny léků vázány obchodním tajemstvím ve smlouvě, dostávám se díky této novele do těžkého dilematu, protože na jedné straně mám novelu zákona, která mě nutí uveřejnit transparentně všechny smlouvy a všechny ceny, nemám s tím problém, na druhé straně je obchodní smlouva, která mi to zakazuje. Já k soudu jít nechci, já chci, aby to bylo jasné, aby bylo zřetelné, jakým způsobem se mám zachovat jako správný hospodář. To je drobnost. Představte si nemocnici, která má rozpočet 300 milionů korun. Jedna je v rukou ministerstva, jedna je v rukou soukromých. Obě berou prostředky ze stejných zdrojů, to znamená z veřejného zdravotního pojištění. Ta jedna musí zveřejňovat všechny své smlouvy, to je ta řízená ministerstvem; A to není správné. To si myslím, že není vyvážené ani správné. Ona se nabízí taková česká ulička, kterou bych nerad doporučoval, ale přesto ji řeknu, protože někteří ji dělají. A to opravdu chceme?
Budu velice stručný. Chtěl bych poprosit předkladatele pana poslance Hniličku, aby si má vyjádření nebral osobně. Já v jeho případě nepochybuji ani vteřinu, že si myslí, že teď dělá dobrou věc.
Od 18.15 do konce jednacího dne se z rodinných důvodů omlouvá paní poslankyně Šlechtová a ministr vnitra Jan Hamáček se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan předseda Sněmovny Vondráček se omlouvá od této chvíle do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům nám byly rozdány do pošty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, je tomu již 14 měsíců, co byl zákon o vnitrozemské plavbě nahrán do sněmovního systému, a 14 měsíců jsme ho zde projednávali. Projednávali jsme ho pak i na půdě Senátu a máme ho zde zase. Senát projednal ve dvou výborech, tento návrh se jim líbil, bohužel se líbil natolik, že k němu přidali pozměňovací návrh a ještě ho rozšířili. Asi přenechám panu senátorovi.
Ano, děkuji, pane poslanče.
Dobrý den, zdravím všechny srdečně. Respektive poprvé projednanou senátní iniciativu z roku 2016, která vzešla od občanů ze Zlínského a Jihomoravského kraje a kterou podepsalo více než 10 tisíc lidí. Liberalizace pravidel nejen pro vodáky, ale také pro cyklisty pomůže podpořit další rozvoj turismu v naší zemi. Pomůže stovkám malých živnostníků, kteří podél husté sítě vodních toků rozvíjejí své podnikatelské aktivity.